Když tuto slevu na dani zrušila minulá vláda, dotklo se to desítek tisíc důchodců. Těm všem se sebralo téměř 25 tisíc korun ročně na daních přesto, že většina z nich pracuje za menší platy, než by si zasloužili, a jak všichni víme, většinou za minimální mzdy. Od začátku jsem toto opatření nechápala. Místo toho, abychom motivovali starší lidi k tomu, aby se dál aktivně účastnili na životě společnosti, aby vytvářeli hodnoty a aby zúročovali své zkušenosti, minulá vláda je všechny posílala do starého železa. Stejně jako mnozí další i já jsem toto opatření pokládala za diskriminační. Proč zrovna důchodci mají být jediní, kdo nemohou využít základní daňové slevy? Vymýšlíme zde různé úlevy a podpory pro různé skupiny obyvatel, ale důchodci by neměli ani tu nejzákladnější slevu? Upřímně jsem fandila ústavní stížnosti, která navrhovala zrušení příslušné části zákona o daních z příjmů. Jsem ráda, že obnovení slevy na dani pro pracující důchodce je součástí vládního návrhu a že je nemusíme předkládat a připravovat jako poslaneckou iniciativu. V této fázi má totiž opravdu tento zákon velkou šanci, že bude Poslaneckou sněmovnou a následně i v Senátu schválen. Děkuji za pozornost.
Já se domnívám, že to je, když pominu zákon o státní službě, vlastně první materiál, který jasně ukazuje, jakou politiku bude ordinovat tato koalice pro následující roky. A to, co mně vadí na tomto zákonu, ne že souhlasíte s principem JIMu. Takže budete dále běhat a vyřizovat papíry, budete zváni na sociálku, na zdravotní pojištění, budete nosit papíry a dál a dál. Přicházíte se zákony, které nepomáhají lidem. To znamená, méně obtěžovat lidi, nechat je volně dýchat, méně papírování. Vy jste se rozhodli jí cestou, kterou šly desítky let další země. Ony měly z čeho čerpat, myslím západoevropské země. Rozdíl mezi Francií a námi je v tom, že oni budou padat z vyšší ekonomické základny. Co se týče toho, pan předseda Votava se tady ptal, kde vzal Kalousek ta čísla, on tady dokonce ocitoval číslo strany důvodové zprávy, kde ty odhady jsou, to znamená: Nebudete ulevovat, budete si brát od občanů minimálně těch 14 a v roce 2016 16 miliard navíc. Na Sicílii mafie nejdřív odpráskne živitele rodiny, a pak roní dojemné slzy na jeho pohřbu. Takže takhle mi to připadá, že to děláte. Pan předseda rozpočtového výboru tady říkal, že se to určitě nedotkne živnostníků. Reálně toto riziko hrozí. Jaké to bude mít důsledky pro další desítky let? Tady byla šance. To není krize kapitalismu, to je začátek nové naděje, protože stávající model končí. Padlo tady od kolegy Dolejše: skandinávská progrese. Tady si pořád vytváříte jakési představy, jak že je to tam báječné. A pak už následuje odchod schopných, zdaňování za hranicemi jejich států. Takže také zde... Skandinávská progrese - takže vy tady ordinujete možná řeckou depresi a španělskou chřipku. Už tady padl návrh na zamítnutí.
Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla paní poslankyně Margita Balaštíková. Děkuji. Paní poslankyně, já se moc omlouvám, ale kolegové vlevo! Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru.
Dobrý podvečer, milé kolegyně, kolegové. Jelikož nepředpokládám další rozpravu, tak myslím, že to není zas tak zdržení.
Není tomu tak, takže obecnou rozpravu končím. A znovu: Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Neregistruji žádný jiný návrh, tudíž přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Hlasování končím. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.
Neměl bych kazit radost předsedovi výboru, jehož jsem členem, že jo. A to je pravda.
No, výsledek výběrového řízení je závazný. A ten, kdo má jmenovat představeného, ho jmenovat musí.
Faktickou poznámku má pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Laudát.
Já jsem moc rád, že se k tomu pomalinku dostáváme. Když jsem vám to říkal včera, tak jste mi to ještě nevěřili. Takhle to prostě bude. Ta vláda je tam za naprostou bandu šašků, která to udělat musí. Pak ji prosím do toho zákona nedávejme. To je přece ostudné, aby ústavní orgán byl pošťákem! To už jsme si vyzkoušeli jednou s prezidentem a jsou z toho jenom maléry. A ne zástupce generálního ředitele. V tomto návrhu zákona byste to museli změnit, ne v tom včerejším. Já jsem ten návrh zákona četl.
Děkuji za slovo a děkuji za vysvětlení. To pěkně děkuju.
A nyní s přednostním právem pan ministr Dienstbier.
Takové situace prostě v právu známe, z tohoto hlediska to není nic nového. A co se týče soudního přezkumu. Celý služební zákon je postaven na tom, že se rozhoduje podle zásad správního práva a přirozeně proti jakémukoli rozhodnutí v tomto směru je možné se domáhat přezkumu u soudu. Na tom není nic podivného. Já myslím, že to je zcela přirozené, a asi bychom se nad tím neměli úplně pozastavovat.
Když jsme v minulých dnech hovořili o tom, jak vytvoříme skupinu úředníků, kteří se budou vzájemně jmenovat, hodnotit, posouvat, odměňovat, tak jste říkali, že to je přehnané. A teď tady slyšíme konečně pravdivá slova, jaký je ten model. Výběrová komise je tzv. půl na půl. Není to pravda, protože rozhodují úředníci, které jmenuje superúředník. Takže ve výběrové komisi má superúředník většinu. Takže superúředník udělá výběrovou komisi, ta vybere nějakého šéfa státního úřadu a zástupce superúředníka ho tam jmenuje. Vraťte se do toho včerejšího návrhu, kdo všechno tam je, kdo tam zůstane po případné účinnosti a jak to bude dál fungovat.
Další přihlášený je pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. S řádnou? Tak v tom případě musíte počkat.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale uvědomte si, že takové nebezpečí tady je.
Ano, registruji váš návrh. Děkuji, a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Votava.
On říká: Dnešní podoba paušálů - tehdy, když byl ministrem - dnešní podoba paušálů, které patří k nejštědřejším v Evropě, že už mu dlouho vadí. Musíme se k tomu vrátit. Bude to jedno z opatření, které navrhnu k diskusi. Jejich zdejší podoba nemá ve světě obdoby.
Nyní prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si tady troufnu říci, že to až tak zásadní změna není. Ale v jakých podstatných parametrech se mění daňový systém? Mění se nějakým způsobem daňové sazby? No, zásadním způsobem si troufnu říci, že se nemění. Těmito postupnými kroky by měl být daňový systém přece jenom nějakým způsobem zásadněji zrevidován. Cílový stav je věc, která není do detailu rozebrána v programovém prohlášení vlády ani v koaliční smlouvě. Dohoda, jak prakticky formovat daňový systém, se tak rodí za chodu, bych řekl, a jsou to změny, které označovat za revoluční je, myslím, poněkud nadnesené. Připomenu některé volební sliby. To zatím na stole nemáme, tudíž je třeba říci, že myšlenku větší daňové progrese v tomto balíčku nenajdeme.
A že všichni chceme, aby ten zákon prošel, protože služební zákon potřebujeme především kvůli České republice. A všichni chceme, aby prošel v té nejlepší možné podobě. To znamená, nechceme k němu dávat účelové pozměňovací návrhy, ale takové pozměňovací návrhy, které mají smysl a vylepší ho, a věřím, že opozice chce to samé a bude se toho jednání, které už probíhá, účastnit vážně.
Děkuji.
Mám reakci na pana ministra Dienstbiera a potom ještě něco jiného bych rád řekl. Problém ale je v tom, co jsem v této sněmovně slyšel zejména od koaličních poslanců o soudech: justiční mafie, pomalu jednají. Takže vy si musíte sjednotit, jestli to těm soudům budeme dávat, s čímž já souhlasím. To je pro něho, opravdu. A teď se vrátím k tomu konglomerátu těchto zákonů. Zůstalo tomu pořád Scrambled eggs. A stejně jako to Yesterday, které se poslouchá ještě dneska, aby ten zákon platil třeba za těch 60 let.
Já jsem taky fanoušek Beatles, ale nemáte pravdu.
Děkuji za drobnou exkurzi do hudební historie.
Já se omlouvám. Přestože pan Babiš o nás pořád říká, jak my v ODS umíme počítat, tady máte důkaz, že neumíme.
V tento moment neeviduji žádnou přihlášku, ani řádnou do rozpravy ani faktickou. V tom případě končím obecnou rozpravu. Vezmete si závěrečné slovo, páni poslanci? Takže o tomto návrhu dáme hlasovat. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat, než hlasování zahájím. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem přikázání výborům k projednání. Táži se tedy, zda má někdo jiný návrh nebo chce doplnit. Pan poslanec Laudát.
A pokud se týká dalších věcí, jsou tam instituce, které také mají být nezávislé, jako je úřad paní Drábové a podobně. Ty padají zase kompetenčně pod hospodářský výbor, tak i hospodářský výbor.
Děkuji. Táži se, zda má někdo ještě další návrh na doplnění pro projednání v dalších výborech. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přítomných poslanců je 142, pro tento návrh bylo 139 poslankyň a poslanců, proti žádný. Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání školskému výboru.
Vrácení slevy na dani je myslím pro naše důchodce jistě dobrá zpráva. Dobrá zpráva společně s valorizací penzí. A tak vláda naplňuje své sliby z programového prohlášení. Já bych se ještě zmínil v krátkosti o opatření, jakým je zastropování výdajových paušálů. Hovořil tady o tom pan předseda Fiala. Myslím si, že i to jeho vyjádření je dosti pokrytecké, protože vím velice dobře, že Nečasova vláda měla snahu s těmito paušály hýbat, samozřejmě směrem dolů, nakonec to tedy neuskutečnila. Tyto paušály využívají samozřejmě OSVČ, živnostníci, pronajímatelé majetku a další. Častým argumentem pravicové opozice je, že tímto opatřením jdeme proti živnostníkům a drobným podnikatelům. A my tyto výdajové paušály, co se týká procent, vůbec neměníme. Takže i to, dámy a pánové, stojí určitě za povšimnutí a za zvážení. Proto tedy zastropování dva miliony korun. Nad tento příjem již nebude možno paušální výdaj používat a bude nutnost vést účetnictví. Dámy a pánové, na závěr. Tyto změny samozřejmě deformovaly náš daňový systém, přenášely nespravedlivé daňové břemeno na zaměstnance a koneckonců znamenaly i podstatný výpadek příjmu státního rozpočtu. Je to tím, že zvyšujeme samozřejmě slevu na dani na druhé a třetí dítě, jak jsem uvedl. Je to výraz prorodinné politiky vládní koalice. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
Byť si nemyslím, že to číslo je úplně přesné. Zdá se, že tajení některých informací před Sněmovnou začíná být oblíbeným vládním sportem. Na to máte dostatečnou většinu a bude to legitimní. To nejsou prosím moje čísla, to jsou čísla pana ministra financí Babiše.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana zpravodaje.
Řadu věcí řekl pan předseda rozpočtového výboru, ale myslím si, že by bylo dobré zjednodušeně to zopakovat.
Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte čas na svou faktickou poznámku.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji panu kolegovi Volnému za dodržení času. S faktickou poznámkou ještě pan předseda Stanjura.
Současně stahuji tu svou přihlášku do rozpravy s přednostním právem. Za náš klub jen velmi jednoduše.
Děkuji. Samozřejmě tento právní názor je soustředěn do některých výrazů, které také u nás už proběhly. Nyní tedy pan předseda hnutí Úsvit Tomio Okamura s přednostním právem a pak řádně přihlášení poslanci včetně pana navrhovatele. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v první řadě za hnutí Úsvit vítáme jakoukoli snahu hazard regulovat a omezovat a tento zákon vnímám jako výraz vlády s hazardem něco dělat. Minimálně možnost automaticky rušit herny je praktický přínos. Je třeba stále dokola opakovat: závislost na hazardu je nemoc. Nemoc těžká a prakticky nevyléčitelná, řešitelná jen totální, naprostou abstinencí, tak jako je tomu třeba u alkoholismu. Vím, že každý z nás tzv. slušných ohrnuje nos nad gamblery a říkáme si: Vždyť si za to můžou sami. Neřest tak užijeme k dobrému účelu. Platí to, že závislý gambler zničí i své okolí. Finančně zruinuje rodinu a své nejbližší, okrade svého zaměstnavatele a samozřejmě pokračuje v trestné činnosti dál a dál, dokud nejde do vězení. Chápu bohulibé úmysly svých kolegů, kteří mají za to, že lze hazard rozumně regulovat a nějak na něm vydělat. Nikdy nikde se to nikomu nakonec nepodařilo. Troufám si říci, že tohle číslo je daleko větší. Po gamblerech zůstávají rozvrácené rodiny, opuštěné děti s matkami na ulici a v doživotních dluzích, které nespáchali. Předkládaná novela zákona stanoví limity na sázky, což je asi takové řešení jako povolit loupežné přepadení, ale omezit ho výší částky na jednu loupež. V případě herních přístrojů je to obdobné. I při sázce dvě nebo pět korun běží hra rychle a opakovaně za sebou a prohrát výplatu či dávky nebo tržbu je otázkou chvilky. Byť to trvá déle než na moderních terminálech, které vás o veškerý majetek oberou během pár minut. Novela zákona, kterou tady projednáváme, změní jediné: Hráči stráví v herně o něco více času. Ale pro ty závislé neexistuje jiná volba, než prohrát vše, co mají, a bez ohledu na to, za jak dlouho. Se samotnou podstatou problému tedy zákon neudělá nic. To zmůže jen absolutní celostátní zákaz herních automatů, loterijních terminálů a jejich internetových variant. Za tuto variantu zde ve Sněmovně Úsvit lobbuje již mnoho měsíců, ale nesetkáváme se bohužel s většinovou podporou. A opakuji, že neplatí hodně slaboduché výmluvy, že zákaz nic neřeší.
Ještě chvilku počkám.
A opakuji, že neplatí hodně slaboduché výmluvy, že zákaz nic neřeší. Ano, je zakázané vraždit a krást. A přesto se vraždí a krade. Je to ale důvod zločiny legalizovat, a dokonce na nich parazitovat? Tajné nelegální herny nikdo normální nechce. A navíc sami závislí hráči v takovém případě páchají trestnou činnost. Vždy by se o tajné herně do několika dnů nakonec dozvěděla policie.
Dobrý večer. Budeme pokračovat projednáváním bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr Mládek. Omlouvám se, že vás přerušuji, ale poprosím o snížení hladiny hluku.